Myslím si, že je to poměrně nestandardní situace, kdy ministryně odvolává koaličního náměstka. Už to - vzpomeňme si, hnutí ANO říkalo "my nechceme koaliční náměstky". V okamžiku, kdy odešla paní Marvanová, řekli "no to je náš koaliční náměstek" a vlastně během vteřiny ho vyměnila. Není na tom nic špatného. Vy jste celou dobu tvrdili, že je to špatné, a zahraji si na malého prognostika. Nám je to v zásadě jedno, ale chceme slyšet, Ta situace není jednoduchá, je to klíčový resort. Když se to ministerstvo ustavovalo, pusťte si v záznamu třeba úvodní tiskovou konferenci, když se přebíral resort, jak tam stáli vedle sebe a paní ministryně říkala: "To jsou ti praví odborníci.
Děkuji. Nyní jsou přihlášeni paní ministryně Helena Válková, potom paní poslankyně Černochová, poté pan předseda Okamura. Paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, podstata věci je někde jinde. Na těch zákonech se pracuje. Ale ten, kdo je v čele resortu, nese svoji odpovědnost, musí skládat účty, a má proto i právo volit si své nejbližší spolupracovníky - za prvé. A za druhé, v případě, když tito spolupracovníci jednají postupem, který se příčí nejenom právním běžným zvyklostem, ale i běžným morálním atributům chování standardního občana, tak s takovým náměstkem se rozloučit. Nevím a nejsem příslušná k tomu hodnotit, s kým hovořil náměstek Štern v rámci svých rozhovorů se sociální demokracií, ale například na serveru Česká justice zcela otevřeně přiznal, že o víkendu takové jednání vedl. Já ale ctím koaliční dohody a nikdy bych sama neodvolala náměstka, kterého mi nominovala sociální demokracie, jenom kvůli tomu, že kritizuje moje postupy.
Ale rád bych od pana premiéra slyšel odpovědi na otázky, které jsem zde vznesl. Děkuji za pozornost.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Po 19. hodině se omlouvá pan poslanec Pleticha. Pane zpravodaji, máte slovo.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, informace předsedy vlády zazněla. Pan premiér se za ministryni své vlády postavil. Tím dal jasnou odpověď na všechny otázky. To pokládám za zcela jednoznačné vyústění tohoto bodu, který jsme tak dlouho a zevrubně projednávali.
Pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.
Dovolte, dámy a pánové, abych v podrobné rozpravě přečetl návrh usnesení k naší obsáhlé diskusi: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a žádá předsedu vlády, aby způsobu řízení tohoto ministerstva věnoval zvýšenou pozornost."
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Je tady ale žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Prosím o vaši registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl schválen. Ještě se hlásí pan předseda Kalousek mimo body.
On nám řekl, co tady naprosto jasně sdělil pan premiér, co bylo jasným vyústěním tohoto bodu. Dobře, tak to nebereme na vědomí, tím pádem jasné není nic.
Takže vám děkuji za vaši aktivní účast. Těším se na vás zítra v 9 hodin ráno.
Teď přesně nevím tu částku, ale bylo to kolem těch 105 mil. korun. Čili já jsem si bez nějakých velkých problémů vyžádala... Již předtím jsem se tedy tázala na tuto problematiku v souvislosti s možností dotace z evropských programů, jak se budou zhruba ty ceny pohybovat, ale nikdy jsem nedostala k tomu konkrétní podklad. Rozptyl cenových nabídek byl poměrně značný. Zadavatel pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky eliminoval nabídky, které jsou pro něj finančně nepřijatelné, a současně eliminoval nabídky, které nesplňují zadavatelem požadované parametry. za tři roky poskytované služby. - Takže toto jsme měli k dispozici na užší poradě vedení. Dneska odpoledne jsem dostala od Probační a mediační služby dokument, protože jsem předpokládala toto jednání, který má název Průzkum trhu, poskytnutí služby elektronického kontrolního systému domácího vězení. Není to žádná smlouva ani dohoda. Je to pouze jedno ustanovení v preambuli tohoto průzkumu, které říká, že s veškerými informacemi a dokumenty bude nakládáno jako s informacemi důvěrnými, pokud dodavatel neuvede u konkrétního dokumentu jinak, a zadavatel využije takto získané důvěrné informace pouze pro přípravu související veřejné zakázky, pro přípravu v rámci příslušné pracovní skupiny a tyto důvěrné informace žádným způsobem nezpřístupní dalším osobám. Nejedná se tedy o klasickou smlouvu. Jde o preambuli a v ní zakotvená deklarovaná povinnost zachovávat důvěrnost informací, kterou běžně všichni podepisujeme. Zvedla jsem telefon a zavolala jsem paní ředitelce Probační a mediační služby a řekla jsem jí, že jsem neobdržela tyto informace, ona byla totiž v kopii stejně jako první náměstek Pelikán, a že přesto trvám na tom, aby mi ty informace byly zpřístupněny, a že musíme najít způsob, kterým mně zpřístupněny budou.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jedná se o stručnou dílčí novelu zákona o dráhách zaměřenou výlučně na implementaci práva Evropské unie. Nápravná opatření reagující na tento rozsudek byla ve třech oblastech nelegislativní a byla již přijata a projednána s Evropskou komisí. Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených Drážním úřadem vylučuje správní přezkum prováděný Ministerstvem dopravy. Rozhodnutí Drážního úřadu v těchto věcech budou tedy napadnutelná pouze soudní žalobou. Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. U ostatních řízení byl odkladný účinek žaloby ponechán standardně na žádosti některého z účastníků a rozhodnutí soudu, který zváží dopady takového kroku na všechny zúčastněné. Návrh dále obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se již zahájená řízení dokončí podle stávající právní úpravy, a to z důvodu právní jistoty účastníků. V roce 2013 bylo v této oblasti podáno osm odvolání k Ministerstvu dopravy. S ohledem na zkušenosti z minulých let zároveň platí, že i rozhodnutí Ministerstva dopravy o odvolání jsou pravidelně napadána žalobou a účastníci řízení tedy standardně již dnes využívají všechny možnosti přezkumu včetně soudů. Je rovněž třeba říci, že navržené řešení představuje především pokud možno rychlou reakci na rozsudek Soudního dvora a zohledňuje stávající organizaci státní správy v oblasti drážní dopravy, materiální možnosti jednotlivých úřadů. Návrh byl vedle meziresortního připomínkového řízení rovněž pracovně projednán a odsouhlasen zástupci Evropské komise. Vzhledem k této hrozbě si dovolím navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas v prvním čtení.
S přednostním právem prosím k řečnickému pultíku pana poslance Laudáta.
A v této souvislosti mi dovolte, abych už velice intenzivně vyzval i vedení Sněmovny a ministry, aby přestali zneužívat tento paragraf. Teď to neplatí na ministra dopravy, ale na všechny. To, co se tady děje - prosím, abyste se všichni seznámili s tím, pro jaký účel je zrychlené projednávání využíváno, nebo pro jaký účel je určeno. Za druhé prosím, aby tady skončila argumentace, že Evropská unie něco.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jestliže by děti odebraly a daly do přechodné pěstounské péče i na základě pouhého podezření, bylo by přípustné od sebe oddělit sourozence? Skutečně bychom v takové situaci postupovali identicky, to jest ponechali děti v pěstounských rodinách a tvářili se, že se nic nestalo? Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Boj o oddělení sourozenců, když jsou odebírány z biologické rodiny. Jediné, co mohu udělat navíc, je tedy, jak paní poslankyně řekla, ještě kontaktovat svoji kolegyni, což tedy udělám.
Hlásí se pan poslanec Laudát. Paní poslankyně Chalánková má slovo.
Jenom aby to bylo jasné. Znovu se vracím k tomu, že odpovědi našich ministrů zní tak, že uznáváme Norsko a nebráníme české občany.
Děkuji za slovo. Jste tátové, jste matky. Já myslím, že ani minutu. Proto považuji za chybné vaše rozhodování. Nemohu to změnit, ale myslím si, že to bylo vedeno špatným úmyslem. To já prostě nejsem ráda. To skutečně nemůže nic vyřešit.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych rekapituloval diskusi.
Závěrečné slovo pana ministra. Přednostní právo, nebo faktická? Tak prosím s přednostním právem.
Abyste věděli, že jsme rozumní a vstřícní, zkusme se navzájem pochopit a třeba některé věci budou procházet.
A nyní prosím k řečnickému pultíku pana ministra se závěrečným slovem. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti? Hlasování končím. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto projednávání tohoto bodu končím. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno ve čtvrtek 15. května na 8. schůzi Poslanecké sněmovny do doby přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Rozprava na 8. schůzi Poslanecké sněmovny nebyla ukončena. Budeme tedy v rozpravě pokračovat. O slovo se přihlásila paní ministryně, poté pan zpravodaj a poté pan poslanec Stanjura.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já v podstatě jenom stručně řeknu, že se jedná o formální schválení institutu, který již existuje.
Já děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Toufara.
Další dotaz byl, zda se někdo zúčastnil a co se projednávalo.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
Děkuji za slovo. Seděl tady tehdy univerzální ministr, ve skutečnosti ministr životního prostředí. Já jsem položil ne dva, ale čtyři konkrétní dotazy. Očekával jsem, že...
Dalším bodem, který máme před sebou, je Ještě než vám udělím slovo, požádám pana kolegu Foldynu, aby se připravil se zpravodajskou zprávou.
Dohoda přinese více možností zejména pro letecké dopravce a cestující, což přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů mezi členskými státy Evropské unie a Státem Izrael, a to nejen v oblasti civilního letectví. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.
Otevírám rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 65, z přítomných 125 pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Pokračovat budeme bodem číslo Opět místo pana ministra dopravy odůvodní tento vládní návrh paní ministryně Helena Válková.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Kanadou je jedním z konkrétních výsledků naplňování vnější politiky Evropské unie v oblasti letectví směrem ke klíčovým partnerům Evropské unie. Jejím cílem je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro realizaci letecké dopravy mezi Evropskou unií a Kanadou. Kromě otevření vzájemných trhů a investičních možností v letecké dopravě jsou v dohodě řešeny další významné oblasti, jako například bezpečnost letectví, řízení letového provozu či ochrana životního prostředí. Dohoda by měla přispět k dalšímu rozvoji letecké dopravy mezi oběma stranami a její sjednání lze tedy z pohledu České republiky hodnotit jako přínosné. Dovoluji si proto tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.
Zahraniční výbor se příslušnou dohodou o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kanadou na straně druhé zabýval na 9. schůzi 15. dubna a přijal následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé."
Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám. Tímto návrhem jsme se zabývali 15. května na 8. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme tento bod přerušili v obecné rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroslav Foldyna. Pane poslanče, mám sice přihlášku paní kolegyně Konečné, ale ta je nepřítomná, takže její přihláška propadá.
Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Jak jsem tady již konstatoval, v roce 2008 bylo přijato usnesení českého parlamentu, které říkalo, že žádný stát Kosovo neexistuje. Zítra bychom tady mohli projednávat Luhanskou republiku a další republiku. Takže abychom si nepošpinili ruce, doporučuji přerušit a odložit. Nic se nezměnilo. Kosovo neexistuje.
Proto také jak na úrovni odvolacího orgánu, tak i přezkumného orgánu funguje gesční Ministerstvo dopravy a to je v rozporu s těmito směrnicemi. Rozhodnutí soudu je logické a hrozí samozřejmě České republice při neopravení legislativního prostoru národních zákonů České republiky sankce, které jsou nejen jako jednotná sankce za porušování, ale narůstá tam samozřejmě i každodenní penále, které je z toho vyvozeno. Poslanecké sněmovně doporučuji novelu tohoto zákona přijmout jako takovou. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji, paní předsedající. Že je to hanebná praktika, která by být neměla. Děkuji.
Všechny návrhy zákonů jsou na webu. Jenom v minulém volebním období. Jsou to jasná fakta.
Děkuji.
Ráno jsem slyšel od pana místopředsedy vlády, že předchozí ministři financí chodili na rozpočtový výbor jednou za rok. Prosím vás, přestaňte vykládat tyto nehoráznosti. Já si vzpomínám možná na dva tři případy, a možná ani to ne.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Hájka a připraví se pan poslanec Plzák s faktickou.
Nevím, jestli kolega Laudát byl na vojně, nebo ne.
A nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče.
Vás nikdo nešikanuje, ale prosím, vy jste poslanci demokratické země, demokratického parlamentu, tak se laskavě naučte demokratické jednání, demokratické grify. Tady vás nikdo nešikanuje. Tady nikdo nechce nic po vás. Vy máte právo, ještě vám vyhovujeme ve zkracování lhůt, ale prosím, nezneužívejte tyto paragrafy. Ministři mají pracovat kvalitně, a jejich instituce, nikoli rychle. Zatím tady předvádíte naprostý šrot.
Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Kalouska. Jen se zeptám, jestli faktická, nebo přednostní právo. Prosím.
Někdy se mi to podařilo, někdy ne. Ale když jsem to neudělal, tak jsem musel automaticky počítat s tím, že mi to zamáznou.
Akorát nevím, jestli paní Němcová ví úplně, co je to podnikání.
Pane poslanče, máte slovo.
Jedna věc je politická deklarace, a já nejsem znalcem mezinárodního práva.
Takhle zní dotaz. To je všechno. Nechtěl jsem, aby někdo tady říkal, jak to dopadne, kdo vlastně na Krymu bude vymáhat daně a do které státní pokladny ty daně potečou. To samozřejmě nejsme schopni určit my v České republice.
Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce, prosím.
My nedáváme instrukci poslancům, na co se musí zeptat, oni nám to pak přetlumočí. My se můžeme ptát všichni, třeba i na plénu. Nebo se mohou dotazy podle pana zpravodaje klást jenom na výboru a tady ne? To byl normální dotaz. Odpověď pana zpravodaje, když on není ta autorita, on neovládá a nemá na starosti finanční úřad, říká - přineste papír třeba z pekla, my vám ho uznáme.